Prosím.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se chci také pozastavit u toho, co se nám v tuto chvíli předkládá ke schválení jako návrh rozpočtu. Místo toho se potkáváme s něčím, co se vlastně vznáší ve vzduchu, nevíme úplně přesně, co budou jednotlivé položky znamenat. A co mě děsí, je vlastně obrovská nejistota v proporcích. V polovině dubna letošního roku v reakci na to, co se odehrávalo v České republice a stále ještě odehrává, jsme přišli s návrhem, aby se podařilo, aby se co nejrychleji posílily rozpočty obcí a měst, protože tam je možné okamžitě investovat. A vláda nad tím přešlapovala na místě. Říkala: To přece nemůžeme. Jak malá část! Přesto to tehdy nešlo. Až jsme se museli dobrat po mnoha nátlakových akcích k tomu, že je to správný krok a že tak vláda vlastně učiní. Co to ale vypovídá o tom, za jakých okolností se ten rozpočet skládá? Že vláda vlastně pevně neřídí to, kam se vydává Česká republika? Protože kdyby to věděla, tak ve vazbě na tu proporci okamžitá pomoc, která se přímo promítne do realizovatelných investic. Vedle toho je tady příslib 20 mld. korun pro SFDI ještě v letošním roce. Kde jsou ty akce, které se teprve teď začnou realizovat, soutěžit? To není reálné. To by bylo reálné a je to reálné tam, kde jako v případě krajů jsou ty aktivity nachystané, kde akce jsou vysoutěžené, kde je možné to rovnou spustit. Tak jako je to možné rovnou spustit na obcích a městech. Ale co si myslet o tom, kdy vláda tenhle návrh od prvopočátku brzdí, aby to nakonec realizovala, a přidává k tomu další body. A já se tady obávám, že místo opravdu reálných sum, reálných částek, se pracuje s něčím, co opravdu se jako balon vznáší nad námi, nebo jako bublina, aniž bychom vlastně dokázali, aniž by vláda dokázala přesně pojmenovat, jaký bude výsledek, co to bude znamenat, za jakých okolností se to naplní a kdo a za jakých okolností bude schopen splácet tak obrovský deficit. Nic se nepíše o tom, jakým způsobem se bude zacházet s veřejnou správou a s úředníky, které vláda v posledních letech nabrala. A tomu odpovídající miliardy peněz. Jakým způsobem se zhodnotí snaha digitalizovat Českou republiku? Kde jsou úspory, které ta digitalizace má reálně přinést? Nic z toho v tom návrhu nefiguruje.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat v našem jednání. Naše dopolední jednání jsem přerušil ve chvíli, kdy byl u řečnického pultu pan poslanec Dolejš, a ten bude ve svém vystoupení nyní pokračovat.
Příjemné zažití, kolegové a kolegyně. Takže ta nepřiměřenost, myslím si, že není to podstatné. Pokud jde o předčasnost, tady jsem, ano, připustil, že se můžeme dovídat ještě spoustu zajímavých věcí, které by nám tu naši práci usnadnily, ale není to drama. Takže vlastně na co je třeba se soustředit, je to doložení toho návrhu a zpracování návrhu. Já si myslím, že na té strategické budoucnosti se bude lámat chleba. Tak jsme si dovolili tedy chytnout se toho sedmiletého termínu. No a v neposlední řadě zapojíme, nebo bychom měli zapojit, do věci peníze evropské. Když se podíváme po světě, ty daně jsou nastavené různě. A i to, že jsme malá a otevřená země, v tom nepochybně bude hrát roli.
Před dvěma měsíci Sněmovna odhlasovala změny v zákoně o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a tím v podstatě rozvolnila pro sebe, ale i pro všechny vlády rozpočtová pravidla. Já si dobře pamatuji, že tehdy paní ministryně financí opakovaně ujišťovala, že změny jsou vzhledem k mimořádné situaci nutné a že je vláda v žádném případě nezneužije. - A také mimo jiné uvedla: A už vůbec nehrozí eroze důsledné kontroly nad veřejnými výdaji v České republice. - Od té doby uplynulo jen několik týdnů a už se ukazuje, jak fatální chybou bylo na něco takového vládě Andreje Babiše podle mého názoru kývnout. S tímto pamfletem ale vláda nepřišla jenom za námi, za poslanci Parlamentu České republiky, protože - už to tady také dnes padlo - ty peníze nechce od nás, od poslanců. Vláda dnes přišla požádat všechny občany České republiky o svolení, zda si může půjčit dalších 200 miliard korun. - Tatínek odpoví: A na co? - No někam jdeme s klukama. - To já ještě nevím. - Tak na co potřebuješ dvě stovky? No prostě potřebujeme dluh 500 miliard korun a basta. Anebo uvedu jiný příklad, který možná bude bližší panu premiérovi Babišovi. On od začátku lidem slibuje, že bude řídit tuto zemi jako firmu. A nesporně má s tím své zkušenosti, protože to je významný podnikatel, a tak nám určitě může přiblížit, jak to vypadá, když si jde taková firma do banky žádat o úvěr. To by mě strašně zajímalo, já s tím mám také své zkušenosti. Ta kritika z mé strany není pouze o tom - a jsem si dobře vědom toho, že mnohá ta opatření, která jsme tady v minulosti odsouhlasili, stojí nějaké finance. Závěrem, milé dámy a pánové. Tady na plénu často zaznívají od poslanců i ministrů slova o zodpovědnosti. Občané mají být zodpovědní, aby nekončili na sociálních dávkách, jim tady často povídáme.
Nyní bude vystupovat pan poslanec Blaha, připraví se pan poslanec Kupka. Než pan poslanec Blaha dostane slovo, ještě vás seznámím s omluvou.
Vážený pane premiére, vážená vládo, kolegyně, kolegové, promiňte mi ten nepříjemný zvuk budíku, ale nemohl jsem si odpustit tu příležitost, abych pana premiéra a celou vládu neprobudil. Již druhé volební období je tento resort v kompetenci ministrů, kteří jsou postupně jmenováni a odvoláváni Andrejem Babišem, a trochu mi to už připomíná tu pohádku o dědečkovi, který měnil, až vyměnil. Fakticky to není o těch věcech, ale o konkrétních lidech, v tomto případě o ministrech. Výsledný efekt je ovšem stejný. Ministerstvo dopravy se momentálně fakticky nachází bez ministra. Rychlá rekapitulace. Dlouhých sedm let ministři za ANO vládnou resortu financí, resortu místního rozvoje, samozřejmě resortu dopravy a v neposlední řadě i resortu životního prostředí. Jak říkám, dlouhých sedm let ministři ANO na klíčových ministerstvech. A za tu dobu se postavilo v České republice 38 kilometrů nových dálnic.
Když kritizujeme vládu, že nemá nějakou strategii, tak myslím, že je správné říct, jakou strategii bychom volili my, kdybychom měli tu většinu. Zase, to je číslo, které spadlo z Marsu. Já nevím, jestli je správné. Já fakt nevím, jestli je správné, nebo je špatné. Všiml jsem si, že i odložení daní vláda počítá mezi pomoc. Ano, v cash flow to pomoc je, ale nakonec se daně budou muset zaplatit. Nebude, nějak to respektuji. Jasno vlastně bude až na konci srpna. Pokud se zaměstnavatel rozhodne například přispívat na penzijní připojištění, životní pojištění, pátý týden dovolené, třináctý plat, čtrnáctý plat, všechno platí ze svého a je to v pořádku. Je to mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci. To by byl opravdu benefit, který dá zaměstnavatel svým zaměstnancům. Myslím, že jste nemohli najít horší okamžik na zrušení stravenek. Fakt si myslím, že jste nemohli najít horší okamžik. Vláda se nechce proinvestovat, vláda se chce prodotovat. Nevím proč, ale tato vláda miluje dotační tituly. Mně to hlava nebere, paní ministryně. A teď nebudu mluvit o městech, kde je vysoký turistický ruch. Trvale. Aby se snížila cena práce, aby neklesal počet pracovních míst. Motivovali bychom zaměstnance , aby podporovali částečné úvazky. Sdílená pracovní místa, co jsme tady schválili. To nebude fungovat. Ale paní ministryně Maláčová má splněno, udělala si fajfku: prosadila jsem sdílené pracovní místo. To by mohla být motivace pro zaměstnavatele, aby více takových pracovních příležitostí nabízeli. Samozřejmě zrušení superhrubé mzdy. Třetí vláda to už má ve svém programovém prohlášení a zatím jsme to neprojednali. A o tom odpuštění sociálních odvodů do konce roku jsem už mluvil. Takže když se opravdu racionálně bez politického trička podíváte na ty tři novely, podíváte se, jak vláda pracuje s příjmy a výdaji, tak podle mě musíte potvrdit, že vláda je bezradná, že si s tím vlastně neví rady. Tu vymyslí nový dotační titul, tu jiný. Kdo z nás by byl proti tomu, abychom navýšili rozpočet na dopravní infrastrukturu? Neznám takového poslance nebo poslankyni, fakt ne, ať už sedí ve vládní, nebo opoziční lavici. Ne že se 15 převede do příštího roku. Je to reálné dozvědět se v půlce července, že mám plus 20 mld.? Jsou podepsané s odkladným účinkem? Skutečně? Tak proč jsme to neřešili u návrhu státního rozpočtu? To by vám opozice podpořila. Ne, je tam dost, víc neutratíme, nebudeme to zvyšovat. Kdy neříkala vláda pravdu? V prosinci, nebo v červnu? Já nevím, já seznam těch projektů před sebou nemám. Ale to není to, jak vláda říká, že se chce proinvestovat. Jediné slovo, které podle mě, kterým se dá jednoduše - a já to říkám smutně - popsat fungování vlády v rozpočtové oblasti od 12. března, je bezradnost. Opravdu vidím absolutní bezradnost. V první fázi, to znamená v prvních dnech a týdnech, měla být rychlá a masivní. Takže první fázi vláda promeškala, nepřipravila ani rychlou, ani masivní pomoc. V této chvíli, čtvrtý měsíc od začátku krize, by ta pomoc měla být především chytrá. To opravdu nikdo z nás nemůže považovat za chytrou pomoc státu. Tak jsme se dostali do zcela unikátní, jedinečné historické chvíle, kdy premiér vlády k vlastnímu návrhu rozpočtu ve funkci poslance podává pozměňující návrh. No to jsme tady fakt ještě nezažili a už ten fakt sám o sobě je absurdní. A cílem toho pozměňujícího návrhu má být údajně vysvětlit ty výdaje. Já se pak k tomu dostanu, až budu komentovat tu třetí novelu. Když mluvím o té bezradnosti, tak já bych očekával nějakou hospodářskou strategii vlády, dobrou nebo špatnou, levicovou nebo pravicovou, ať se máme o co přít, ať můžeme snášet argumenty, svůj pohled na svět. Ale tady vidíme opravdu účetní přístup. Ale na tom, že tam není ani náznak nějaké strategie, nějakého chytrého řešení, na tom by to jiné číslo nezměnilo vůbec nic. To je největší nedostatek tohoto materiálu. To už je skoro politický pravěk. To ještě bylo období, kdy se dalo vládě tolerovat, že vlastně nepřichází s chytrým řešením. Ale mohla přijít s rychlým a masivním řešením. Sedm miliard z aukce kmitočtů. Rozhodnutím vlády. To nemá s covidem nic společného. Špatný návrh vlády, aby se prodloužila doba vratky DPH.
Tehdy to předkladatelé zdůvodňovali tím, že se přeci musí udělat pořádek v tom, kdo rozhoduje o souladu s územním plánem příslušné obce nebo města, a tuto kompetenci převedli zákonodárci na orgán územního plánování obce s rozšířenou působností. Jaký byl výsledek? Ten všichni známe. V místech, kde se intenzivně staví, se ta lhůta prodlužuje a pořád je takhle dlouhá. Výsledek je, že jsme se i kvůli této úpravě, kvůli tomuto zbytečnému razítku propadli znovu o několik míst v délce stavebního řízení. V tu chvíli se nabízí jednoduché řešení - to razítko bez náhrady škrtnout. Pro ty, kteří stavěli, nebo stavějí a chystají se stavět v tomto čase, tak pro ně pro všechny by to byla důležitá zpráva, že jsme schopni reálně zjednodušovat zákony, že jsme schopni udělat takové změny, které nijak neohrozí veřejné zájmy, ale zajistí rychlejší průběh správních řízení, konkrétní návrh, jak v České republice urychlit investování, jak usnadnit život lidem, jak udělat stavební řízení i v hodnocení nejrůznějších světových porovnání, jak udělat stavební řízení v České republice pružnější, jednodušší a kvalitnější.
Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Ondřej Babka dnes mezi 15. a 17. hodinou z osobních důvodů.
Pěkné odpoledne. Nicméně téma rozvoje elektromobility je tedy poněkud širší a asi není nutné zde detailně technicky diskutovat. Přesto jeden faktor je naprosto stěžejní a je jím infrastruktura. Každé bateriové vozidlo totiž potřebuje svoji zásuvku. A právě ve městech zhruba 70 % vozidel parkuje ve veřejném prostoru bez možnosti připojení automobilu k síti.
Pan poslanec Birke je na řadě.
A já jsem velmi rád. Já nechci vést politickou debatu a nechci vést...
To určitě by nemělo vést k uložení zabezpečovací detence. Jdu do detailů, jsem si toho vědoma, je to obsáhlý tisk. Čili například v případě peněžitého trestu, když ho zaplatí, tak již by neměla ten rejstřík poznamenaný tím, že tam bude ten výpis, který by jí třeba znemožňoval dále pokračovat v podnikatelské činnosti tím způsobem, jakým by ráda chtěla. Takže tam jde jenom o využití této možnosti otevření trestních předpisů k tomu, abychom legislativně doplnili to, co jsme zavedli v předchozích novelách, ale zapomněli jsme na tyto dva zákony. Pak je zde pozměňovací návrh, který jistě přednese, nebo předpokládám, že přednese pan poslanec Tomáš Vymazal, pod číslem 5023, a to už je poměrně významná změna a myslím, že o té bychom tady hovořit měli podrobněji, protože pokud by byla přijata, tak by, myslím, mohla prodloužit, mít dopad na prodloužení, nebo přinejmenším zkomplikování určité fáze trestního řízení. Takže to přenechávám samozřejmě panu poslanci Vymazalovi. Jde o případy, kdy někdo byl odsouzen, nemá ještě vykonaný nepodmíněný trest odnětí svobody a soudí se za další trestný čin. Takže neomezujeme svobodu a nezávislost soudů tím, že bychom jim předepisovali, jak mají rozhodovat, ale sjednocujeme tu praxi tak, že říkáme, že v případě, kdy je to třeba, tak má soud i k této skutečnosti, že zatím nebyl vykonán ten předchozí trest a jde třeba o bagatelní trestnou činnost, k tomu přihlédnout.
Takže chápu, že je tady procedurální návrh, abychom hlasovali dnes po 19. hodině. Vy se přidáváte? Máme otevřenou obecnou rozpravu.
Dámy a pánové, vážení páni hejtmani, dovolte, abych se vyjádřila k návrhu zastupitelstev Libereckého, Pardubického, Zlínského kraje - nevynechala jsem někoho? V první řadě musím konstatovat, že se všemi těmito třemi návrhy vláda vyslovila nesouhlasné stanovisko.
Já vás poprosím o klid v jednacím sále, protože tady opravdu není slyšet.
Pokud si dobře vzpomínám, tak byly zamítnuty na vládě jednomyslně. Dovolte, abych to vysvětlila. Nemusím zdůrazňovat, že se nacházíme v kritické době. Ale jsme v této době a musíme si říct, že ta doba je kritická. A je to doba, kdy stát nese obrovské náklady na zabezpečení zdraví obyvatelstva, na zajištění chodu bezpečnostních složek, na záchranné programy pro podnikatele, firmy a podobně. Některé jsou dotační programy, tak o nich hlasovala vláda. Ale samozřejmě jsou všechny veřejně známé a dostupné. Takže já předpokládám, že i můj vládní kolega, pan vicepremiér Havlíček, se na toto téma vyjádří, protože by se ho to dotklo samozřejmě velmi citelně. Ani tedy s ponížením příjmu Státního fondu dopravní infrastruktury nelze souhlasit. A my s tím počítáme. Dnes jsme měli velice zásadní jednání, zítra ráno pokračujeme. A počítáme s podporou rozpočtu municipalit, ale jiným způsobem. Tak na tomto místě si dovolím nesouhlasit. A nemohu si odpustit prosím následující rekapitulaci. Uvedené se odehrálo na úkor podílu státního rozpočtu. A je rovněž nutné zdůraznit, že daňové příjmy krajů v čase dynamicky rostly. Celý proces konstrukce rozpočtového určení daní pro kraje byl podrobně diskutován s tehdejšími zástupci jednotlivých krajů. A toto jistě nebylo záměrem při realizaci reformy veřejné správy.
Přečtu omluvu. Omlouvá se z dnešního jednání ze zdravotních důvodů pan poslanec Karel Schwarzenberg. A nyní je do rozpravy přihlášena paní poslankyně Ožanová.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na jednání hospodářského výboru k tomuto tisku nebylo dostatečně přesvědčivě vysvětleno, proč se změny týkají také školského zákona, zákona o vysokých školách a správního řádu. Z tohoto důvodu se domnívám, že by se mohlo jednat o přílepky. Nicméně předpokládám, že toto by se mělo probrat ještě na jednání hospodářského výboru, proto jsem společně s kolegyní Květou Matušovskou podala dva pozměňovací návrhy, k nimž se přihlásím v podrobné rozpravě.
Jako další vystoupí pan poslanec Dolínek.
Dobré odpoledne, pane předsedající. Na základě toho samozřejmě ale k té elektromobilitě, kterou podporujeme, a udělali jsme to i jasným krokem, je potřeba učinit infrastrukturu. Děkuji za pozornost.
Děkuji a prosím pana poslance Polanského, který je přihlášen do rozpravy.
Proto navrhujeme několik pozměňovacích návrhů, s nimiž vás teď stručně seznámím, a později se k nim tedy přihlásím v podrobné rozpravě. Tvrzení z důvodové zprávy jsou příliš obecná a natolik vágní, že to není profesionálů ze tří ministerstev hodno. Nesnažíme se přijít na kloub tomu, která vyjádření trvají dlouho a proč, pouze jim jaksi tupě nastavujeme limit. Největším rizikem tohoto konstruktu ale je, že se umožní úředníkům vyhnout odpovědnosti za vydání politicky nežádoucích stanovisek. Pod sněmovním dokumentem 5331 se skrývá pozměňovací návrh na zavedení pojistky, aby člověk, který vyvlastněním přijde o své obydlí, dostal odškodné ve výši, za kterou bude schopen pořídit si bydlení nové, a nezůstávali tak za našimi pracně vybudovanými dálnicemi nešťastní, zlomení lidé. Pod sněmovním dokumentem 5332 se nachází zrušení ustanovení, podle kterého by si stavební úřad mohl u větších staveb libovolně volit sám stavebník. Tato ustanovení považujeme za proklientelistická a nemající žádný měřitelný dopad na zrychlení stavby. Pod sněmovním dokumentem 5333 se nachází zavedení pojistky pro případ vstupu investora na cizí pozemky za účelem průzkumných prací, na které po minulé novele z roku 2018 již majitelé nemají vliv. Toto ustanovení je mimochodem napadeno i u Ústavního soudu. Kromě toho, a to představí kolega Třešňák, návrh obsahuje ještě další pozměňovací návrhy k nastartování rozvoje elektromobility.